Chci se soustředit na dva kritické nejdůležitější body, které nejvíce vířily ve veřejném prostoru a byly nejvíce zatíženy různými dezinformacemi a dezinterpretacemi, a to dokonce i dnes od tohoto mikrofonu. Co to vlastně je Šlachtova zpráva?
Poprosím ty, kteří mají potřebu si něco sdělovat, ať si to sdělují pokud možno v předsálí.
Řekl jsem, že informativní hodnota tohoto textu je mizivá. A na základě toho pak splétají složité konstrukce, které mají prokázat, že Tonda je padouch. Robert Šlachta a Jiří Komárek dělali psí kusy, aby tuto zprávu dostali do veřejného prostoru. Sice výbor byl svolán legálně v souladu s jednacím řádem, ale zásadně nefér, neboť za nepřítomnosti předsedy výboru, který byl na služební cestě v zahraničí. Tam měli v úmyslu tuto tzv. zprávu před televizními kamerami předčítat. V jednom unikátním případě se citace z výslechu pana Komárka objevila ráno v těch novinách, ačkoliv pan Komárek vypovídal až odpoledne. Sám text této tzv. zprávy předal komisi olomoucký vrchní státní zástupce Ištvan v zapečetěné obálce. Ta byla uložena v sejfu vyhrazené místnosti, zabezpečené místnosti, kde se poslanci s ní mohli seznamovat pouze prezenčním studiem. Nicméně úniky z této zprávy probíhaly celé léto. Koncem listopadu přišel pokyn od státního zástupce z pražského Vrchního státního zastupitelství, že zpracovatel má vyslechnout všechny členy komise, kteří přišli s touto zprávou do styku. Tedy pracovníky aparátu rovněž a všechny poslance.
S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa a paní poslankyně Lorencová, dvě faktické poznámky před panem ministrem Babišem. Děkuji. Paní poslankyně Lorencová - bere zpět.
Já se odpovídám občanům této země! Vám určitě ne. Takže vám se já odpovídat nebudu. Vy nebudete říkat, že já dělám nějaké daňové podvody. Já dělám zákony, které přinášejí peníze do rozpočtu. Takže bych si to vyprosil. A televizní debaty je ztráta času. Protože pokud je někdo demagog a lhář, tak já s ním určitě ztrácet čas nebudu. Takže bych si skutečně vyprosil nějaké lži o tom, že já dělám něco špatně. Já na rozdíl od vás jsem zveřejnil všechny svoje příjmy. Tak zkuste zveřejnit, pane poslanče, vaše příjmy. Ukažte lidem, kolik jste bral od roku 1993, kolik jste zaplatil daní. Tak z čeho jste žil teda? Tak to řekněte! Já jsem to řekl. Já jsem zaplatil 337 milionů těch daní. A vy mě z toho zkoušíte tady? Takže já si to vyprosím. A k panu Birkemu. Ano, prostřednictvím. Váš advokát, blízký advokát, blízký panu premiérovi, přece zastupuje tu firmu proti zájmům státu. Já to nechci řešit tady. Já jsem neřekl, že jste zloděj, to fakt jsem neřekl. To jsme si vysvětlovali. Já chápu, že jako nový volební manažer musíte teď ukázat tu sílu, ale není to tak. Vy jste se mě vůbec nezeptali na reformu policie. Všechny otázky byly, co mám se Šlachtou. I pan ministr Chovanec mi osobně říkal, že za mnou přijde pan Laube a pan Šlachta a že zase někdo chce uškodit mně nebo mojí rodině. Takže vy jste se mě ani jednou nezeptali, to byl výslech, začal pan Korte, nominant pana Kalouska, a to byl výslech jenom o tom, co mám se Šlachtou. Pan Dolejš, kámoš pana Ratha, také. Já jsem neudělal vůbec nic. Vůbec nic. Protože já s ním nemám žádný problém. Jak je možné, že jste pustil toho Šlachtu na ten úřad?
Prosím klást otázky mým prostřednictvím.
Omlouvám se, prostřednictvím pana předsedy. Takže jste dostal sodu. Je to v pohodě. Takže o jsem ještě chtěl říct? Takže o reformě policie nebylo nic. Bohužel. My si myslíme, že hlavní problém byl, že se nehlásily ty kauzy, co se vyšetřovaly.
Faktická poznámka. Nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Dolejš.
Pane ministře, nepochybně na to máte v rámci přednostního práva právo. Přesto vás prosím, nechme si vaše zjevné daňové podvody na mimořádnou schůzi, kterou poslanecké kluby TOP 09 a ODS svolají, tam budete mít veškerý prostor k těm košatým vyjádřením, kterými nás teď obdařujete. Ale teď neodvádějte pozornost od práce vyšetřovací komise. Daňové podvody, dluhopisy, zneužívání práva a využívání práva, to všechno si nechme na mimořádnou schůzi, která bude svolána. A teď pojďme nezesměšňovat nebo nezlehčovat práci našich kolegů, kteří odvedli profesionální práci, předložili nám svoji zprávu. My bychom ji měli projednat a přijmout usnesení.
Po něm pan poslanec Dolejš.
No tak to je těžká reakce. Já z té vaší řeči si dovolím vypíchnout - vy jste jmenoval ROP Severozápad. To už dělala ta nová centrála, a udělala to, jako by žádné změny v policii nebyly.
Nyní se dostáváme k souboru usnesení, která pocházejí z vyšetřovací komise, kde byla odhlasována a která tady na plénu přednesl pan předseda Blažek. Nejsem si jist, jestli je nutné, abych tyto návrhy předčítal podrobně.
Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat.
Dostáváme se k bodu 3 z usnesení, která byla odsouhlasena vyšetřovací komisí.
Tento návrh byl přijat. Další prosím. Tento návrh byl přijat. Další prosím. Tento návrh přijat nebyl. Mám za to, že jsme hlasovali o všech navržených usneseních. Nikdo neprotestuje.
To je prostě pro mě - je to smutné na Poslanecké sněmovně. Pan kolega Korte prostřednictvím vás, pane místopředsedo, on už tu není, ale on mě dneska oslovil s tím, že někdo z ANO tady začal a svolal výbor. Já jsem to byl jako místopředseda výboru pro bezpečnost, když se na mě obrátili takhle vysoce postavení policisté. A svůj názor nezměním. Udělal bych to klidně znovu. Ano, chtěl jsem svolat výbor a v tom výboru mělo být pouze slyšení, zeptat se policistů na výboru za přítomnosti členů, vás, kdo je v bezpečnostním výboru, aby nám řekli, co chtějí. Když nám to nedokázali říct na rovinu a do médií, tak ať nám to řeknou přímo na výboru. Nebylo mi to umožněno. Vidíte, a pak se to celé začalo. Nelituji toho. Tak a teď co bych chtěl porovnat. Co vadí mně. Já nechci kritizovat práci vyšetřovací komise. Ono, víte, po večerech sedět, vyslýchat, sami jste viděli, jak některým to vadí, jak se na sebe koukají, jsou to kolegové, sedí spolu. Není to jednoduché dělat sněmovního policistu, prosím vás, já tomu tak říkám. Ale už tam není opatření směřující k Ministerstvu vnitra, aby se další možné takové kroky náměstků z Ministerstva vnitra nestaly. To tam chybí. Takže to je zajímavé, že je tam opatření týkající se až státního zastupitelství. A právě - a teď k tomu přejdu. Proč si někteří lidé potom mohou myslet: jedna paní povídala nebo na každém šprochu je pravdy trochu, že to tak je? To je důvod, proč se mi to usnesení nelíbí. Ale dneska jsem tady slyšel od všech vás, co tu sedíte, od všech i tady věci, které s komisí vůbec nesouvisely. Pan Blažek ji přečetl, tomu rozumím. Ono to trvalo jenom chviličku, ale padlo tady, že pracoval velmi rychle a že to je škoda. To je důvod, který prostě vadí mně, a to si myslím, že byl spouštěč nekomunikace. Takže takhle bych to chtěl shrnout. Připomínáte věci, kterým se někteří smějí, ale ono to není směšné. Ono je to prosím všechno smutné.
Děkuji, panu poslanci.
Já jen zareaguji. Děkuji, že to agresivní bylo věcné. Ani jedno. A dokonce se ani nevyzývá, že vláda musí něco personálně udělat. Jenom se jí říká, aby zvážila - a já už teď opakuji, když to vláda neudělá, bere na sebe odpovědnost za to, jak činí olomoucké státní zastupitelství. Já znovu říkám, já jí to přeji, naprosto chápu, že dneska je to mediálně populární, ale já bych si za ně na sebe odpovědnost nevzal. A to nejpodstatnější je - a já bych mluvil nerad k hluchým. Udělá to nejvyšší státní zástupce? Ani půl věty. Oni ano, ale zákony platí jak pro ty Pražáky, tak pro ty Olomoučáky. A nechat to jenom tak?
Děkuji.
Hezký večer.
Také já svou interpelaci stahuji. Má interpelace se týká toho, jak původní právo na poslední rok předškolního vzdělávání, který se díky vládnímu návrhu změnil na povinnost, přináší problémy malým obcím.
Děkuji, paní poslankyně. Jako pátá v pořadí byla se svou interpelací vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která ovšem svoji interpelaci stáhla. Sedmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Jan Zahradník, který má nyní slovo a může přednést svoji interpelaci na pana ministra Mariana Jurečku.
Děkuji, pane předsedající. Protože nerad mluvím do zdi, tak počkám, jestli mu někdy ta odvaha dojde, a budu ho interpelovat, až tady bude.
Takže pan poslanec stahuje svoji interpelaci. Jako devátá v pořadí byla vylosována paní poslankyně Miroslava Strnadlová, která přednese svoji interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím. Desátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který přednese svoji interpelaci na ministra Andreje Babiše. Máte slovo.
Přitom když se vám něco nelíbí, tak vyhrožujete, že si necháváte sledovat pořady veřejnoprávní televize, které že jsou kvůli vám zmanipulované. A nejedná se pouze o reportáže o vašem Čapím hnízdě. Mimochodem poslanci z vašeho politického hnutí ANO 2011 připravili novelu zákona o České televizi, která omezuje demokratickou kontrolu nad touto institucí, a dokonce zavádí neprůhledný způsob výběru privilegovaných organizací, jejichž zástupci budou veřejnoprávní televizi ovládat. Tento způsob je zvolen zřejmě proto, že v tomto období by vám zestátnění televize neprošlo. Chci se zeptat: Jaký je váš názor na zrušení koncesionářských poplatků a na napojení financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet? A omluvíte se redaktorům České televize za hanlivá a velmi urážlivá slova, která svědčí o tom, že otázky kolem vašich příjmů byly a jsou relevantní? Děkuji za vaše odpovědi.
Jako dvanáctá byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra Martina Stropnického.
Vážený pane ministře. Zamířím rovnou k věci samé. Pokud by měřítkem naší současnosti měl být způsob, jakým jsou pochováni vojáci, parašutisté, kteří zahynuli při obraně chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a kteří zcela jistě patří mezi největší hrdiny protinacistického odboje, obávám se, že zpráva o naší společnosti by nemohla být příznivá. Ostatky těchto mužů byly totiž nacisty uloženy v hromadných hrobech na Ďáblickém hřbitově. Poválečný a komunistický režim otázku důstojného pochování hrdinů nejen z výsadku Anthropoid neřešil a řešena bohužel nebyla ani v polistopadové době. Umístění malého kamene s textem, který je v současnosti navíc téměř nečitelný, za řešení rozhodně vůbec považovat nelze. Ano, je to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Chystáte se na popsaný problém jako člen vlády reagovat?
Paní poslankyně, vaše interpelace bude odpovězena v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů. Nevidím ho v sále, takže stáhl svoji interpelaci. Dobře. Jako 15. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která u mne svou interpelaci již stáhla. Jako 16. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, kterou tímto vyzývám, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Hermana.
Vážený pane ministře, obracím se na vás po delší době ohledně problematiky kulturních památek. Co udělá ministerstvo proti hrozícímu vyrabování některých nepamátek, o kterém někteří odborníci hovoří? A v této souvislosti bych se ráda zeptala také na to, kdy ministerstvo očekává rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Děkuji za odpověď.
Vaše interpelace bude odpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů. Jak jsem správně pochopil, stáhla i tuto interpelaci. Prosím.
Děkuji za slovo.
Státní zastupitelství je orgánem moci výkonné a vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Přitom vláda odpovídá Poslanecké sněmovně za provádění výkonné moci jako celku s výjimkou prezidenta republiky. Je tedy v ústavní logice, aby Poslanecká sněmovna žádala po vládě důsledné zajištění zákonnosti v rámci výkonné moci, pokud je zjištěno porušování práva. Uvedená personální opatření se netýkají funkce státního zástupce, ale jen vedoucích pozic. Došlo by tak k omezenému obnovení institutu vyšetřujících soudců, kteří dříve na území Čech, Moravy a Slezska působili. Cílem není obnovit vyšetřující soudce, ale posílit objektivitu při objasňování trestné činnosti státních zástupců, zvláště při činech spáchaných v souvislosti s výkonem jejich úřední pravomoci. Dle zákona jsou státní zástupci i policejní orgán povinni organizovat svou činnost tak, aby účinně přispívali k včasnosti a důvodnosti trestního stíhání. Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je tento oprávněn provést a které jsou třeba k objasnění věci. Rozhodování o tom, který konkrétní policista či tým v rámci útvaru se věcí bude zabývat, zůstane tak nezpochybnitelnou výlučnou odpovědností příslušného vedoucího policejního útvaru. Státní zástupci mají dosud oprávnění osobně provádět jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoli věci, přitom postupují podle ustanovení tohoto zákona pro policejní orgán. Toto ustanovení je nesystémové a státní zástupci tak mají oprávnění konat takové úkony v trestním řízení, ke kterým nemají žádné vybavení, vzdělání ani výcvik. Zdůrazňuji, že to neznamená, že například předseda komise má nějaký pochvalný názor na to, co se v policii děje. A to jsou dvě různé věci. Pokud jde o Olomouc, tam se prostě prokazatelně vyjevilo, že se olomoučtí státní zástupci aktivisticky pustili do veřejného života v rámci vládní krize. Neexistuje žádný zákon, který by státním zástupcům dovoloval jakýmkoli způsobem veřejně vstupovat do vládní krize. To, jakým způsobem mají postupovat, upravují příslušné zákony.
Kdyby to udělal příslušník na okrese, tak ho svléknou z uniformy! On za to byl povýšen a je dneska vedoucí expozitury v hodnosti plukovníka. Takové lidi dosazujete do funkcí?
Budeme pokračovat, a to faktickou poznámkou pana poslance Pavla Blažka, který je přihlášen.
Děkuji za slovo. Reakce na pana kolegu Fichtnera. Druhý státní zástupce evidentně manipuloval se spisem, jak neměl, takže jsme podali trestní oznámení. Tam nebyl originál v té nadaci. Kdyby to udělali pořádně, tak by na to přišli. Což je neuvěřitelné.
O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. Rozhodnutí Tuhého a Laubeho sloučit oba útvary pod jednotné vedení přitom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody. Tyto dokumenty se v různých variantách zmiňují o možnosti spojování celorepublikových útvarů. Argumenty pro prověřovanou organizační změnu jsou v podstatě převzaty z těchto dokumentů. Ne ve všech materiálech však bylo sloučení útvarů s celorepublikovou působností považováno za vhodné řešení. Pro mě je to hodně podstatné a domnívám se, že ať bude to usnesení přijato v jakékoli podobě, tak si myslím -
To bylo poslední vystoupení v obecné rozpravě.